Ptám se pana ministra zdravotnictví, jestli má zájem vystoupit před zahájením rozpravy?
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji tedy za slovo a dovolím si velmi stručně zopakovat, o jakém návrhu nyní budeme jednat a hlasovat. Předložený návrh zákona přináší minimalizovanou, ale robustní základnu elektronického zdravotnictví včetně její základní infrastruktury, avšak nijak nelimituje budoucí rozvoj služeb elektronického zdravotnictví. Zajistí tolik potřebnou existenci v reálném čase dostupných a správných údajů o poskytovatelích zdravotních služeb, zdravotnických pracovnících a pacientech, umožňujících jejich identifikaci. Nyní bych se rád vyjádřil k uplatněným pozměňovacím návrhům. Pokud jde o pozměňovací návrh pana poslance Třešňáka, který je označen písmenem B, zde bych rád uvedl následující. Děkuji za pozornost.
Pěkné poledne.
A přesto od roku 2006 se nám, a to mám data šest let stará, zdvojnásobil počet vyloučených lokalit v České republice. To není žádná represe, naopak. Takže takhle to je. Není to o tom, že my nějakým způsobem nepodporujeme sociální práci, naopak, podporujeme ji.
Pořadí faktických poznámek je toto: paní poslankyně Olga Richterová je nyní na řadě, poté pan předseda Tomio Okamura, pan poslanec Jan Bauer a paní ministryně Jana Maláčová.
Děkuji za slovo. A to už bych se obracela i k té předchozí poznámce pana poslance Juchelky, jestli tedy byste byli pro, aby do budoucna obce měly ty peníze jistější, aby mohly dlouhodobě plánovat sociální práci a každý rok se netřásly o to, v jaké výši bude ta dotace. Mohu dát příklady z minulých let, kdy obce, které měly dobře rozjetou sociální práci, nakonec kvůli obavám ze snížení dotace, která pak přišla až za půlkou roku, sociální pracovníky propustily. A pak mám ještě konkrétní otázky, ale to položím později.
Děkuji. Pan předseda Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.
Přitom náš návrh zákona SPD by přinesl úsporu do veřejného rozpočtu cca půl miliardy korun, které bychom právě teď v krizi mohli přesunout ke slušným a pracujícím lidem. Stop pirátským neomarxistickým nápadům!
Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl jenom na margo mých předřečníků, prostřednictvím vaší osoby. Vždyť přece všichni dobře víme, že dneska jsou dvě kategorie občanů. To, co předkládáme, je, že ti, kteří jsou v hmotné nouzi, a je jich strašně málo, kteří se chovají prostě nehorázným způsobem, se nebudou cítit v této zemi beztrestní.
Děkuji.
Tady padlo, že počet vyloučených lokalit se zvyšuje.
Otázka toho, zda chtějí, nebo nechtějí přijímat ústavní změny, je pro mě v tuto chvíli irelevantní. To je za mě všechno.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Jakub Michálek, poté pan předseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jestli chceme vyřešit něco s korupcí v této zemi, tak si myslím, že je to důležitá věc, abychom tento zákon posunuli dál, a nechceme přece dojít do situace, kdy se Senát bude vymlouvat na to, že nemá doprovodný zákon, a bylo by to naprosto logické v situaci, kdyby nevěděl, jaká je finální podoba doprovodného zákona, že by to odkládal. Ale prosím vás, neříkejme tady, že Senát vyjádřil nějakou vůli, že nebude projednávat žádné změny Ústavy do konce tohoto volebního období. Děkuji za pozornost.
To je první moment. Já to nemohu považovat za doprovodný zákon, protože to je zákon České republiky. Je to tedy ta norma, kam směřuje zákonodárce, Poslanecká sněmovna, pokud ta ústavní novela bude přijata. O rozšíření pravomoci NKÚ usiluje Komunistická strana Čech a Moravy od roku 1998, respektive 1999, když jsme v roce 2000 očekávali vznik krajů a bylo jasné, že se oddělí kromě státního majetku a majetku obcí ještě majetek krajů a dalších veřejnoprávních institucí. To znamená, že je potřeba, abychom se o tom bavili. To je podle mého soudu důležitá věc. To je jenom ten posun, který tady musíme udělat.
Děkuji. Na hlasování jsme připraveni. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ptám se navrhovatele pana poslance Bauera, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Určitě platí, že mým cílem nebylo honit politické body, ale dopracovat se i ve spolupráci s kolegy ve výboru pro sociální politiku k řešení, které by v praxi mohlo fungovat a které by nalezlo vaši podporu.
Děkuji panu poslanci Třešňákovi. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy z místa? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Na tomto zdravotním výboru byla schválena hlasovací procedura. Návrhy legislativně technických úprav, pokud budou předneseny ve třetím čtení.
Děkuji za předloženou proceduru. Legislativně technické návrhy nebyly předloženy, ale i tak nechám pro jistotu schválit proceduru hlasování. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 55, 123 přítomných, 119 pro. Procedura byla schválena.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Hlasování číslo 56, 136 přítomných, 135 pro, nikdo proti. Druhý návrh?
Bylo o tom tady diskutováno. Návrh garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Hlasování číslo 57, 148 přítomných, 136 pro, 1 proti. Návrh byl schválen. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Ptám se pana ministra, jestli tady má zájem? Má zájem o úvodní slovo před otevřením rozpravy.
To znamená, je to změnový zákon několika souvisejících právních předpisů. Nyní bych se rád vyjádřil k uplatněným pozměňovacím návrhům. Jsem toho názoru, že optimalizace rozsahu, účelnosti a dostupnosti laboratorních vyšetření zdravotním pojišťovnám lze dosáhnout jinými cestami, než je stanovení nové povinnosti do zákona o zdravotních službách. Stanovení této povinnosti by znamenalo administrativní zátěž pro poskytovatele zdravotních služeb, přičemž mám za to, že zasílání těchto údajů o zdravotním stavu pacienta není návrhem sledovanými cíli dostatečně opodstatněno. To můžou samozřejmě provádět případně v rámci revizní činnosti. Děkuji za pozornost.
Ptám se, kdo se hlásí z místa?
Skutečně systémová, ne aby to dělaly neziskové organizace, to není nic proti nim, ale na obcích, protože pouze starostové a starostky vědí přesně, co potřebují na těch obcích. A takhle tuto pomoc budeme směřovat. Některé z nich se nám podařilo prosadit, některé bohužel ne, které skutečně povedou k tomu, že se počet vyloučených lokalit začne snižovat.
Děkuji paní ministryni. Konstatuji, že s faktickými poznámkami jsou v tuto chvíli přihlášeni pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, paní poslankyně Richterová, pan poslanec Čižinský, paní poslankyně Aulická Jírovcová.
Návrh byl zamítnut. Kdo je pro zařazení nového bodu? A nyní bychom hlasovali o jeho pevném zařazení, pan poslanec navrhuje dnes ve 12 hodin. Pan poslanec Votava.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.
O vaší námitce nechám bezprostředně hlasovat. Kdo je pro vyhovění námitce?
S panem poslancem Benešíkem jsem byl v kontaktu, což potvrdil na mikrofon, stejně tak pan ministr zahraničních věcí. Takže my už víc udělat nemůžeme, míč je na slovenské straně. Protože my jsme nasadili všechny možné páky pro to, abychom tu situaci urychleně vyřešili, a slovenská strana o té věci aktuálně jedná.
Omlouvá se pan poslanec Pavel Blažek z odpoledního jednání z pracovních důvodů. Takže teď budeme znovu hlasovat pevné zařazení bodu, který navrhl pan poslanec Benešík, na 12 hodin dnes. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Alternativně pan poslanec navrhuje tento tisk zařadit v pátek v 10.00, tento pátek. Takže příští středa odpoledne po pevně zařazených. Kdo je proti? Hlasování číslo 50, přihlášeno je 165, pro 145, proti nikdo. Pan poslanec Lubomír Volný navrhuje zařazení nového bodu Odpověď ministra zdravotnictví k otázce projednání covid pasu. Kdo je pro zařazení nového bodu?
Připomeňme moravskou Ploštinu, připomeňte Zákřov nebo v roce 1945 vypálenou osadu Javoříčko u Litovle s 38 oběťmi.
Ty jednotlivé návrhy nechám hlasovat postupně a vznikne nám nějaký útvar.
Vznikla nám tady taková zvláštní situace, kdy na jednání pléna vlastně nahrazujeme jednání grémia.
Myslíte, že to projde, panu předsedovi Výbornému.
Takže já bych chtěl navrhnout bod, který se bude jmenovat Potvrzení informace nebo Odpověď ministra na otázku, zda vláda bude nebo nebude navrhovat projednávání novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví a covid pasů do konce tohoto volebního období.
Dobré dopoledne, pane předsedo.
Já vám děkuji, v každém případě hlasovatelný návrh.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom navrhnout, že bychom bod číslo 330, sněmovní tisk 360, zařadili v rámci třetích čtení za body 326, nebo pardon, 327, protože tam je blok těch dvou zákonů týkajících se elektronizace zdravotnictví.
Děkuji za velice stručný návrh.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 550, což je stanovisko Poslanecké sněmovny k dlouhodobému pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a k nelegálním odběrům orgánů v Čínské lidové republice. Navrhuji pevné zařazení ve dvou variantách. Reagovali jsme na petici několika tisíc občanů České republiky, která byla předána zde v Poslanecké sněmovně, a mezi petenty je celá řada významných českých osobností kulturního, společenského života i řada politiků. Pokud se týká právě politiků, tak je mezi nimi i premiér České republiky Andrej Babiš. Jsou to političtí vězni, jsou to národnostní menšiny, jako jsou Ujgurové, Tibeťané, ale také další náboženské skupiny. Týká se to křesťanů, ale i dalších náboženských denominací. Petiční výbor Poslanecké sněmovny projednal petici na podporu utlačovaných praktikujících Falun Gong až v červnu tohoto roku. Já vám jej rozešlu - předsedům jednotlivých poslaneckých klubů. Jsme připraveni případně vaše podněty na úpravu tohoto usnesení do toho našeho návrhu zavzít a velmi vás prosím o podporu tohoto návrhu.
Já vám děkuji. Byl jsem upozorněn, na pozvánce došlo k jinému číslování.
Je to dáno tím, že Slovensko se rozhodlo, že uzavře většinu hraničních přechodů proto, aby mohlo lépe kontrolovat příchozí a odchozí vzhledem k pandemické situaci. Tento krok činí obrovské problémy jak na slovenské, tak na české straně. Já jsem ze Stání, naše místní část Květná má hraniční přechod na Slovensko, takže jsem s touto situací konkrétně konfrontován. Nejedná se zdaleka jenom o moji obec. Jedná se také o to, že řada našich občanů má nemovitosti kolikrát pár stovek metrů od hranice a nedostane se k nim. Mají tam příbuzné, mají tam přátele, o které se často starají, protože jsou třeba starší nebo jsou nemocní, a oni se k nim prostě nemohou dostat, protože toto opatření nerespektuje malý pohraniční styk. Já jsem mluvil s ministrem zahraničních věcí, mluvil jsem s ministrem vnitra, kteří přislíbili, že se budou situací zabývat, ale je to záležitost vlády. Slovenská vláda údajně je ochotna s českou vládou jednat, jak tuto situaci řešit. Jedná se také o to, že pokud zůstanou některé přechody otevřené, tak se tam začnou tvořit štrúdly. To jsou prostě věci, které těm lidem neskutečně komplikují život.
Přečtu omluvu. Omlouvá se předseda vlády Andrej Babiš dnes do 14.30 z pracovních důvodů.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Byť to nerad dělám, ale budu reagovat na pana kolegu Volného, protože jako už opakovaně uvedl v omyl své přívržence, kteří dnes demonstrují před Poslaneckou sněmovnou a zahltili nám všem maily s tím, že dnes bude projednáván zákon o ochraně veřejného zdraví, což je samozřejmě lež. Nevím, kde, jak vlastně se ta informace k nim dostala a proč tam demonstrují, když tento zákon vůbec dneska nenavrhuji na pořad jednání této schůze. A víte, že jsem vůbec nevystoupil v rámci pořadu jednání této schůze, abych předřadil nějak tento bod na pořad jednání. Takže skutečně naprosto nerozumím tomu, proč tato informace vůbec vznikla, protože nic takového v plánu nebylo.
Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze? Chcete to hlasovat zvlášť, nebo bychom to hlasovali tady...? Takže nejprve tisky zamítnuté a vrácené Senátem. A ty můžeme zároveň? Budeme hlasovat pro zařazení na pořad schůze bez pevného zařazení. Kdo je pro zařazení? Návrh byl přijat. To jsou související. Zahájil jsem hlasování. To se týká návrhu zákona, změny zákona, o pobytu cizinců na území České republiky. Návrh byl přijat. Poté vystoupil pan předseda Rakušan. Navrhl několik alternativních zařazení, nejprve dnes jako úplně první bod v rámci třetích čtení. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Alternativně dnes ve 12 hodin, energetický zákon. Návrh nebyl přijat. Poslední alternativa. Pan místopředseda Okamura navrhuje zařazení nového bodu - Diskuse o zrušení pandemické pohotovosti. Kdo je pro zařazení nového bodu do pořadu schůze? Návrh nebyl přijat. Zahájil jsem hlasování. Návrh nebyl přijat. Alternativní návrh zazněl příští středu jako první bod v rámci třetích čtení.
Takže pokud bych to měla shrnout, řešení velmi složitého problému vyloučených lokalit má být komplexní. Řešením je sociální práce zejména na obcích, kterou chceme maximalisticky zásadním způsobem posílit přes evropské peníze. Myslím si, že nás ta diskuse čeká u další předlohy.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslanecký návrh, ke kterému jsem neměl možnost se vyjádřit ve standardním připomínkovém řízení, dovoluji si vám k němu zaslat své stanovisko touto cestou. Lze očekávat, že sociální důsledky pandemie pocítí nejvíce právě ti nejchudší. Ještě větší obavy mám o možné dopady návrhu na rodiny s nezaopatřenými dětmi. Jakkoliv chápu závažnost přestupku týkajícího se povinné školní docházky, zejména u rodičů samoživitelů, může při uplatnění navrhované právní úpravy fakticky dojít k tomu, že rodina bude po dobu několika měsíců žít pouze z částek životního minima nezaopatřených dětí. Navrhovaná právní úprava prolamující nepostižitelnost těchto dávek v exekučním řízení toto zcela opomíjí. Příspěvek na živobytí slouží k zabezpečení základních životních podmínek osoby, společně posuzovaných osob, vyjma nákladů na bydlení. Doplatek na bydlení je poskytován na úhradu základů spojených s bydlením osobám, které i přes poskytnutý příspěvek na bydlení nemohou ze svých prostředků uhradit náklady spojené s bydlením, nebo z určitých důvodů na příspěvek na bydlení nárok nemají. Jedná se tedy o pomoc státu nejchudším lidem. Představa, že tyto osoby nebudou po určitou dobu naplňovat své základní životní potřeby, je iluzorní. Naopak se lze důvodně obávat, že výsledek těchto příjmů si část z nich bude snažit kompenzovat i nelegálními způsoby. Tu lze považovat za určitou specifickou úpravu veřejnoprávního započtení, kdy příjemce dávky již dříve neoprávněně z téhož systému finanční prostředky čerpal. Jeho snížením o srážky přeplatků by byla ohrožena řádná úhrada těchto nákladů a s tím spojené riziko například vypovězení nájemní smlouvy, odpojení dodávek energií a podobně.
Ano, vnímám, než budeme pokračovat dalším hlasováním, tak jsem vás všechny odhlásil. Budeme pokračovat návrhy pana předsedy Michálka. Hlasování 23, přihlášeno 160, pro 52, proti nikdo. Návrh byl zamítnut. Alternativa k tomu byla po pevně zařazených bodech, a my jsme zařadili ty čtyři, jak navrhoval pan předseda Faltýnek, takže po těchto bodech. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zařazení na čtvrtek po písemných interpelacích?